Prosím všechny kolegy a kolegyně, aby se posadili na svá místa. Dříve než tak učiním, opravdu poprosím sněmovnu o klid.
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, s podstatou navrhované novely zákona o státním podniku jsem vás již seznámil v předchozím projednávání tohoto návrhu. Proto bych chtěl dnes pouze připomenout, že novela přesněji vymezuje pravidla pro hospodaření státních podniků s majetkem státu. Novela současně uvádí zákon o státním podniku do souladu s novými obecnými právními předpisy, které upravují postavení právnických osob a jejich orgánů, zejména pak s občanským zákoníkem.
Pane ministře, já se moc omlouvám, že vás ruším, ale poprosím, abyste počkal, než se sněmovna ztiší, protože hluk je opravdu velký.
Hospodářský výbor, který Sněmovna určila jako garanční, se sešel 27. dubna. Pozměňovací návrh pana poslance Kotta, který požaduje rozšíření navrhované úpravy bezúplatných převodů pozemků ve vlastnictví státu i na účelové komunikace, a to do vlastnictví i soukromoprávních subjektů, výbor doporučil nepřijmout. S postojem garančního výboru naprosto souhlasím. S ohledem na výše uvedené souhlasím i s procedurou hlasování, kterou doporučil garanční výbor.
Do rozpravy neeviduji žádnou přihlášku, tudíž rozpravu končím. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko.
Dobré dopoledne, vážené kolegyně, kolegové. Dovolte, abych vás seznámil s návrhem usnesení, který předkládá Poslanecké sněmovně hospodářský výbor, který je zároveň garančním výborem. Dále bude následovat, za třetí, návrh pozměňovacích návrhů pod bodem C, jedná se o jeden pozměňovací návrh pana Josefa Kotta.
Ano, děkuji. Není tomu tak. Já přesto o té proceduře nechám hlasovat. V tuto chvíli zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl přijat.
Dámy a pánové, já bych vás chtěl jenom seznámit s doprovodným usnesením, které přijal výbor pro životní prostředí.
Ano, pane kolego, máte pravdu, hladina hluku je vysoká. Já poprosím kolegy, pokud si mají co říci, aby tak činili v předsálí a nerušili nás při projednávání zákonů hlavně ve třetím čtení.
Já chápu, že to není kuřácký zákon, tady se jedná pouze o atomovou energii a naši bezpečnost. A teď jenom v krátkosti bych chtěl tady podpořit pozměňovací návrhy, které přeložil kolega Zemek a které se týkají podmínek, které pro vědeckou a výzkumnou práci mají naše odborné instituce.
Děkuji, pane poslanče. Pan ministr? Prosím.
Já jsem mnohokrát řekl, že úložiště může být postaveno pouze se souhlasem obcí. Mělo by se to týkat pouze úložišť jaderného odpadu a ničeho jiného. A co se týče návrhu poslance Zemka, ještě ráno jsme jednali spolu se zástupci SÚJB a nedospěli jsme k dohodě, že bych to mohl podpořit.
Není tomu tak, tudíž rozpravu končím. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také nechce závěrečné slovo. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme tedy postupovat podle usnesení hospodářského výboru, který byl garančním. Potom bychom hlasovali o zákonu jako o celku.
Děkuji. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím, abychom přikročili k jednotlivým návrhům. Omlouvám se, tady kolega mi sděloval něco k hlasování. Můžete prosím znovu zopakovat? Ano. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 201, přihlášeno 159 přítomných, pro 150, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Tím je Prosím, s přednostním právem pan poslanec Faltýnek.
Já bych poprosil o přestávku na poradu klubu ve výši deset minut.
Já ho považuji za velmi dobrý kompromis a jsem rád, že jste mi dali i tu možnost, protože kolegové z opozice dobře vědí, že jsem jeden z ministrů, kteří tady sedí pravidelně a zachránil je i při jejich opozičním okénku, protože kdybych tady tenkrát neseděl, tak se nemohlo opoziční okénko projednávat.
Děkuji a otevírám rozpravu. Není tomu tak. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednesl pozměňovací návrh a před hlasováním k němu sdělil stanovisko. Prosím, máte slovo. Já děkuji, pane poslanče. Není tomu tak, nicméně o proceduře dám hlasovat. Proti? Hlasování končím.
Takže ještě jednou zrekapituluji.
Hlasování končím. Hlasování končím. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 9.51, budeme pokračovat v našem jednání. Prosím, máte slovo, pane poslanče. Pane poslanče, pokračujte prosím.
Tady chybí předkladatelé, na písemné interpelace se ministři neobtěžují, pan premiér není schopen donutit, aby ministři jeho vlády plnili základní politickou a demokratickou úlohu. Pan Babiš si jede někam rozdávat koblihy nebo co. To je jeho preference. Považuju za naprosto nepřijatelné, aby následující zákony tady byly projednávány. To se týká toho, kde je hmotná nouze, peněžní oběh, nabytí nemovitých věcí, celní zákon, zákony související.
Když už jsme mezi body, tak vám chci něco hezkého vzkázat od senátorů. A mají naprostou pravdu. Jsou to kolegové z druhé komory. A je to návrh horní komory. Jenom bych chtěl, abychom ji mohli dělat všichni a ne jenom někteří.
Je to procedurální návrh, o kterém dám hlasovat. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. S přednostním právem pan poslanec Faltýnek.
Děkuji za slovo.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Poprosím sněmovnu o klid. Poprosím ke stolku zpravodajů pana ministra životního prostředí Richarda Brabce a zpravodaje garančního výboru, tím byl výbor pro životní prostředí, pana poslance Hájka. Ano, je tomu tak. Prosím, máte slovo.
Takže nám zbývá hlasovat o zákonu jako celku.
Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu. Nyní přistoupíme k projednávání bodu U stolku zpravodajů již zaujal místo pan ministr průmyslu a taktéž zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Urban. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny. Pane ministře, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych ve třetím čtení uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona. Zákonem jsou navrhovány změny 13 zákonů, zejména legislativně technické povahy. K návrhu zákona nebyly uplatněny pozměňovací návrhy. V souladu s výše uvedeným vás žádám o vyslovení souhlasu s navrhovaným zákonem. Děkuji za pozornost.
Do rozpravy neeviduji žádnou přihlášku, tudíž rozpravu končím. Tak ještě pan zpravodaj. Já poprosím pana kolegu Blažka, aby nepřekážel u řečnického pultíku.
Potřebuji tady načíst jednu větu legislativně technické úpravy.
Já poprosím některého z ministrů, ale pan navrhovatel by to správně být neměl. Prosím, pane premiére, máte slovo.
Dobrý den, já chci popřát Poslanecké sněmovně pěkné dopoledne.
Tak abychom měli všechno správně. To je všechno.
A nyní prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Prosím, máte slovo.
Garanční výbor doporučuje parlamentu projednat a schválit sněmovní tisk 561 ve znění předloženého vládního návrhu, neboť nebyly žádné pozměňovací návrhy.
Myslím, že ji nemusíme nechat hlasovat. Musíme, dobrá, tak já ji odhlasuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Konstatuji, že procedura byla schválena. Nyní prosím přikročme k jednotlivým hlasováním. Proti? Hlasování končím. Hlasování končím. Nyní přistoupíme k projednávání bodu Táži se pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. S přednostním právem předseda klubu ČSSD Roman Sklenák.
Dobrý den, kolegyně a kolegové, já si dovoluji po konzultaci s panem ministrem Dienstbierem navrhnout, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do 29. června.
Ano, je to procedurální návrh, já o něm nechám hlasovat. Dříve než tak učiním, vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu na přerušení projednávání tohoto bodu do 29. června tohoto roku. Hlasování končím.
Prosím.
A jenom bych se zeptal. To jsou věci, které bychom zde mohli řešit a klidně i odsoudit, protože to jsou výroky fašistické. Děkuji.
Taky děkuji. Než pan ministr dorazí k řečništi, omluvím pana ministra životního prostředí, který se od 17. hodiny omlouvá, takže pokud někdo plánoval interpelaci na pana ministra Brabce, tak odpověď bude písemně.
Jsem přesvědčen, že bych mohl uvést řadu příkladů, kdy Česká republika nejenom na Ukrajině, ale také i v Sýrii a v dalších místech se snaží podle svých možností přispět k tomu, aby skončilo násilí, aby skončila i ta zvěrstva, která bohužel máme možnost vidět na podobných záběrech, jako byly ty, které jste mi tady minule předal. V tom souhlasím a myslím si, že tohle je naše role a to je náš úkol. Co se týče toho příspěvku, který jste zmínil, to byl ten příspěvek poslance Mosijčuka, to je tuším z Facebooku. A to je naše neměnná pozice. Já sám jsem se v tom i osobně obracel na příslušné orgány, aby na ta vyšetření dbaly a aby ho dovedly do konce. Takže o tom se také nemusíme přesvědčovat.
Tím pádem vystoupí pan poslanec Bendl, který interpeluje paní ministryni Valachovou, ale ta je omluvena, takže rovněž písemná odpověď.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. To je jeden z konkrétních problémů a byl bych jich schopen vyjmenovat mnohem více, ale čas na to nemám.
Také děkuji. Pan ministr zdravotnictví tu není přítomen, takže interpelace bude zodpovězena písemně.
Ty tři měsíce utekly v červenci loňského roku. Nemám informace o tom, že by to bylo jinak. Chtěl jsem se zeptat, v jakém běhu je změna a kdy k ní dojde.
Děkuji.
Především jaký máme právní rámec. Tohle je myslím důležité pravidlo, které by se eventuálně mohlo týkat toho případu, který zde zmiňoval pan poslanec. Nejsou oprávněni se volně pohybovat po území schengenského prostoru.
Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Já s tím nemám problém, nicméně rád bych upozornil, že je tu ještě jedna oblast, a to je oblast kultury. Vážený pane premiére, zajímá mě, zda tuto situaci vnímáte a jestli s tím hodláte něco dělat.
Děkuji panu poslanci.
Existuje, vláda na tu věc byla upozorněna, já osobně jsem byl na tu věc upozorněn. Vede se jednání o tom, jak by se měly vyvíjet platy ostatních zaměstnanců veřejného sektoru. To se týká i pracovníků kultury, ale i dalších zaměstnanců veřejného sektoru. Současně samozřejmě vláda musí zvažovat, jaké má rozpočtové možnosti, a jednotlivé resorty a ministři musí zvažovat, jaké mají rozpočtové priority z hlediska toho, jaké finanční prostředky si mohou dovolit vynaložit na posílení výdajů v této oblasti. Řada zaměstnanců je na holém tarifu. Jsme v procesu přípravy státního rozpočtu na příští rok, jsou tady určité otevřené možnosti na zlepšení odměňování pracovníků a týká se to podle mého názoru i pracovníků v resortu Ministerstva kultury.
Děkuji za odpověď. Jsem rád, že to takto vnímáte.
Děkuji.
Já myslím, že i v minulých volebních obdobích podávali interpelace všichni poslanci, ať už patřili do vládního, nebo opozičního tábora. Ono to v minulosti bylo trošku komplikovanější tím, že se velmi často vládní strany rozpadaly, vládní většiny se měnily, takže pak to nebylo úplně tak zřetelné, kdo kam vlastně patří. Takže já myslím, že to je naprosto přirozené a nelze asi upírat právo podat interpelace kterémukoliv členovi či člence Poslanecké sněmovny. To byl nejnižší schodek vůbec za dobu, kdy to v metodice Eurostatu Český statistický úřad sleduje. Patřili jsme mezi skupinu zemí v Evropské unii, která skutečně měla ten nejnižší schodek. Měli jsme nižší schodek než Slovensko. Měli jsme nižší schodek než Polsko. To je poprvé po 20 letech. Po 20 letech jsme dosáhli nejlepších čísel v oblasti zaměstnanosti a jsme z 28 zemí Evropské unie na tom nejlépe. Historicky to bylo tak, že vždycky Německo nebo Rakousko měly nižší nezaměstnanost, než měla Česká republika. Na jaře letošního roku je to tak, že Česká republika má nižší nezaměstnanost než Německo a nižší nezaměstnanost než Rakousko.